Zatím žádnou takovou informaci nemám. Tolik tedy omluvy. Prosím o klid, abychom slyšeli, co nám chce pan předseda sdělit.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení kolegové, já si dovoluji požádat o pauzu na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL v délce 30 minut.
Ano.
Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Bude stačit 15 minut a poprosil bych předsedy klubů.
Vyhlašuji pauzu na 15 minut. Vidím přihlášku pana předsedy Miholy.
Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové.
Opravdu mám problém slyšet pana předsedu a on bude evidentně něco navrhovat a já si to musím zapsat.
My se samozřejmě můžeme tvářit, že to nechceme projednat, neprojednáme, ale podle mě se vystavujeme riziku, že každé rozhodnutí Rady Českého rozhlasu, na kterém se ten člen bude podílet, může být zpochybněno. A já bych poprosil, abychom tady nehráli v tom stranickém dresu, čí to je nominant a která strana ho nominovala. My jsme debatovali, že možná by se mohl změnit zákon, ale dokud ten zákon platí, tak se musí dodržovat. Já jsem dneska použil jako širší vysvětlení toho bodu, protože jsem předpokládal, že to bude jednoduché. Trvá to už poměrně dlouho, my ty informace máme někdy od začátku září. Je konec října a myslím, že na této schůzi bychom to měli rozhodnout. Takže navrhuji tento nový bod a navrhuji, aby byl třeba příští pátek jako třetí bod zařazen do programu jednání Poslanecké sněmovny. Pokud ho nezařadíte, tak vám říkám, že jako člen výboru budu na příštím jednání výboru navrhovat, aby to výbor doporučil Sněmovně jako bod na sněmovnu. Ale tomu problému se prostě nevyhneme a rozhodnout Poslanecká sněmovna musí.
Je to stejný návrh, který navrhoval pan předseda volební komise Kolovratník, nebo... je to od jiného navrhovatele. To jsem pochopil. Ale věcně se asi jedná o ten samý problém.
Děkuji.
Já si myslím, že to hlasovatelné je a bude nejčistší, když o tom rozhodne Sněmovna. Pan předseda Kalousek.
Ten problém za týden nebude jiný než teď. Ten bude úplně stejný, nebude možné tu předlohu jakýmkoliv způsobem měnit, protože se jedná o veto prezidenta. Prostě ta legislativní předloha se během legislativního procesu dostala do nepřijatelné podoby. Podle mého názoru jediné, co se s ní dá dělat, je, neschválit ji a rychle navrhnout nový zákon, který umožní dětské skupiny, aniž by přitom likvidoval řadu alternativ, které jsou jinak prospěšné. Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce.
Dál tedy, pokud nejsou žádosti o přednostní právo, tak mám zde dvě přihlášky.
Když už zde hovořil kolega Nykl zasvěceně, a já mu za to děkuji, o kouření z třetí ruky, dámy a pánové, jako lékař vás musím upozornit - uvědomujete si, co to je ale kouření třeba v osobním voze? Kde stačí jeden jediný kuřák, aby celá posádka vstřebala. Tož tedy pojďme dál a zakažme tabák úplně nebo omezujme lidi v jakémkoliv dalším prostředí. Omlouvám se, já toto ale podporovat nemůžu, dokud se tato droga bude prodávat.
Přerušuji jednání schůze do středy 29. října v 11. hodin, kdy budeme pokračovat podle schváleného programu. A ještě jedno organizační připomenutí.
Bezesporu souhlasím zejména s tou závěrečnou částí, že zanikne institut polopřevodů, který vytvářel či mohl vytvářet ty problémy, že někdo si myslel, že to auto už nemá, a přitom podle registru měl a vymáhalo se to. Ale to vůbec nesouvisí s touto novelou. Nechci je úplně opakovat. Bohužel tady paní poslankyni nevidím, asi je omluvená. Nevím, jestli to stanovisko existuje a v jaké podobě. Pokud existuje, co nám vlastně to stanovisko říká. Já trvám na svém názoru, že pokud přijmeme tuto novelu zákona, tak je to ve prospěch černých pasažérů a neplatičů a v neprospěch těch poctivých. Já nevím, to není ani ta moje hlavní námitka, kterou bych tady uplatňoval, ta spočívá v něčem jiném. Chtěl bych slyšet, zda se na tom pracuje, protože mám informaci, že ano a že v nejbližší době bude zpracována další novela. Mně to přijde nerozumné. Hlavní problém odpadne od 1. ledna, to jsme s panem předkladatelem v naprosté shodě. Navíc řízení, která do dneška běží, poběží podle tohoto stávajícího zákona, ta se nezmění přijetím této novely, to by byla retroaktivita.
Chápu to jako procedurální návrh, pane předsedo. O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. Takže já přivolám všechny kolegy. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. A já tedy zařídím i příslušné stanovisko. Bod 6 a bod 7 nelze projednat, protože zde nejsou předkladatelé. Ale nyní jsme v bodě
Já se omlouvám panu ministrovi, ale dovolím si vás poprosit o ztišení. Pane ministře, prosím pokračujte, až tu bude úplné ticho.
Já to zkusím ve spolupráci s milými kolegyněmi a kolegy. Nicméně návrh zákona zabezpečuje administraci finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti po 1. lednu 2015, neboť ke konci roku 2014 dojde k redukci pobočkové sítě Ministerstva zemědělství, tzv. krajských agentur pro zemědělství a venkov, které v současné době administraci těchto příspěvků v roce 2014 zajišťovaly. Do 31. prosince 2013 však zajišťovaly administraci těchto finančních příspěvků krajské úřady, a to na základě zákona o státním rozpočtu. Navrhovaná změna zákona proto zakotvuje kompetenci krajských úřadů v přenesené působnosti rozhodovat o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti a v souvislosti s tím provádět kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků.
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Dovolím si využít momentu, kdy tu mám slovo. Dále vyhlašuji lhůtu pro nominaci členů včera zřízené vyšetřovací komise k D47. Tu lhůtu vyhlašuji také do středy 29. října, a to do 11 hodin dopoledne. A do třetice prosím členy volební komise, sejdeme se u klavíru okamžitě po skončení teď pevně zařazeného prvního bodu.
Pane poslanče, prosím, zůstaňte ještě u řečniště. Pan poslanec Zahradník chtěl ještě upřesnit svůj návrh, předpokládám. Teď jsou zde návrhy pana poslance Sklenáka. Můžeme také najednou? Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. I tento návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu.
Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jako zástupci předkladatelů tisku 118 poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na projednávání našeho návrhu. Dovolte mi, abych ještě v rámci možného přijetí jak usnesení výborů, tak i schválení celkové novely zákona upozornil na jednu věc, kterou považuji za velmi důležitou. Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu v případě přijetí tohoto zákona vyplatí poškozenému náhradu škody za nepojištěného. Systém tedy nebude silně přebytkový, jako je v současné době, ale nebude ani ztrátový. Ocitne se v rovnovážném stavu, v jakém byl zhruba před 15 lety. Nepojištěnému bude navíc a nejčastěji obecním úřadem obce s rozšířenou působností udělena pokuta 5 000 a 40 000 korun. Tato zůstává příjmem obce, která nese při jejím vymáhání náklady, a v garančním fondu není potřeba. Tím bude dostatečně korigováno jeho protizákonné chování.
Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan poslanec a předseda klubu ODS? Tak jestli paní zpravodajka chce využít. Oba máte přednostní právo, ale pan předseda klubu je džentlmen.
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesla svou zpravodajskou zprávu a poděkovala panu předkladateli za jeho úvodní slovo. Chtěla bych pořádat Sněmovnu o podporu schválení této novely návrhu zákona a komplexního pozměňovacího návrhu, který se snaží řešit problém, na který upozornili předkladatelé, a to je nevhodné jednání České kanceláře pojistitelů v oblasti vymáhání pohledávek ze strany věřitelů za povinné ručení. Veškeré argumenty zde na půdě Sněmovny zazněly. Z mého pohledu byl tento komplexní pozměňovací návrh vypracován podle nejlepšího vědomí na základě všech dostupných informací, a to za asistence Ministerstva financí. Jsme si však vědomi toho, že problematika kolem povinného ručení je daleko složitější, a proto toto nelze řešit poslaneckou iniciativou. poctiví plátci mohli doplácet na neplatiče.
V roce 1998 prohlásila WHO, že tabák je vlastně jedna z největších zdravotnických katastrof, které kdy lidstvo postihly. A víme, že cukrovka je epidemie 21. století. Je smutné, že po tolika letech, kdy tady bylo několik pokusů, především od pana doktora Šťastného, se nepovedlo posunout Česko v tom žebříčku. Ale data o vlivu pasivního kouření jsou známá až od 80. let minulého století. Když tam se bude kouřit, tak ty toxické látky ulpívají na nábytku, na kobercích, na závěsech, vznikají velmi kancerogenní nitrosaminy. Takže my se bavíme vlastně o věci, o které víme pár let, ale je mnohem horší než to, co jsme si mysleli. Takže jsou to nesrovnatelná data ve prospěch toho, že zisk máme z toho, když nebudeme kouřit. Co je zajímavé, že některé země, kde bychom řekli, že to vůbec nedokážou, to dokázaly. Vezměme si takové Turecko. Turecko, kde se řekne, člověk hulí jak Turek, ti dokázali dokonce odstranit i vodní dýmky z restauračních zařízení. Ne, opak je pravdou. Vodní dýmka je více škodlivá než klasické kouření. Další argument, a to je u té mládeže. A to je ten náš návyk, který vzniká. Čili zase zde vidíme velmi prospěšnou věc. Ona spojuje alkohol, kouření, drogy a to je velmi těžké dát dohromady. Myslíme si a věříme tomu, že budeme úspěšní.
Já se omlouvám. Teď všechno beru zpět. Mám tady pana poslance Pilného s faktickou.
Jenom pro potřeby stenozáznamu, který je veřejně přístupný, konstatuji, že hospodářský výbor se dosud tímto zákonem nezabýval.
Já děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Koskubu. Prosím, vaše dvě minuty.
Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že postoupil dost čas, tak věřím, že tento bod neprojednáme. Já jsem chtěl navázat na kolegu Nykla. Samozřejmě jako lékař musím se spoustou vývodů souhlasit, ale nedá mi to, abych zde nepřipomněl, že hlavním dealerem této drogy je stát. Stát je ten, kdo umožňuje, aby se lidé k této droze dostali. Stát si z toho nebere malé částky. Naopak, tady jste plácali, jak je to všecko fajn, ale všichni zvedli ruku pro to, aby ti kuřáci platili čím dál více. A já se omlouvám, já jsem jeden z narkomanů, který tuto drogu bere. To znamená, tady ten dealer se chová ještě pomalu tvrději nežli dealer drog obyčejných. Další moje poznámka. Zasahujeme zde už, ať chceme, nebo ne, do svobody občana i svobody podnikání.
Děkuji za slovo. To, co zde sdělil pan ministr, snad jen zopakuji některé podrobnosti.
Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Neeviduji také žádné návrhy na vrácení či dopracování. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Ptám se, kdo má jiný návrh. Není tady takový návrh. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji.
Děkuji. Je to procedurální návrh, se kterým se vypořádáme nejprve tím, že podle pravidel a jednacího řádu Sněmovny nejprve budeme hlasovat o tom, že ze zvlášť závažných důvodů se tímto bodem budeme zabývat. Má proti tomuto postupu někdo nějakou poznámku? Zahajuji hlasování o tom, že ze zvlášť závažných důvodů se budeme zabývat návrhem pana poslance Kováčika na zkrácení lhůty u předchozího bodu, zařazení tohoto bodu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji. A nyní se tedy budeme zabývat návrhem, který přednesl pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pan ministr zemědělství Marian Jurečka navrhl zkrácení lhůty pro projednávání novely mysliveckého zákona o 30 dnů.
Já se panu poslanci omlouvám. Chybí nám tady ještě jedno hlasování. My jsme teď odhlasovali to, že ze zvlášť závažných důvodů se budeme zabývat jeho návrhem. Já o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom zařadili tento bod, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Předávám slovo panu poslanci Kováčikovi.
Žádám tedy Poslaneckou sněmovnu, aby odhlasovala zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 340, zákona o myslivosti, o 30 dnů.
Děkuji panu poslanci. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu k projednání zákona o myslivosti o 30 dnů. Děkuji panu poslanci Kováčikovi a děkuji Sněmovně za pochopení a trpělivost.
To je ten pseudostřet, který máme s panem ministrem Babišem, protože já o žádném střetu nevím. Nic víc, nic míň. Na konci toho procesu by mělo být to, že český stát se rozhodne, jakou cestou chce s Českou poštou jít. A to je to, co tato vláda přeci nechce. Nenahradí. A pracuje se na tom. Na druhou stranu potřebujeme pro Českou poštu přechodné období, abychom tento státní podnik stabilizovali. České dráhy, ČD Cargo, Česká pošta. Takže to je na vysvětlení, co bych já k tomu ještě rád dovysvětlil. Ale naprosto odmítám argumentaci, že Česká pošta není kontrolovaná, že nemá auditované hospodaření.
Omlouvám se, pane poslanče . S přednostním právem pan ministr Babiš, po něm s přednostním právem pan předseda Okamura.
Taky nikdo nechce rušit pobočky. Já říkám: Ano, zachovejme služby. Takže tady není žádný rozpor mezi panem ministrem Chovancem a mnou. Takže postupujeme společně.
Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Po něm pan poslanec Okamura s přednostním právem, po něm pan ministr s přednostním právem. Děkuji panu poslanci Volnému. Teď s přednostním právem pan předseda Okamura. Po něm s přednostním právem pan ministr, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.
Já jsem velmi rád, že se rozproudila veřejná debata před občany o České poště. To opravdu občané určitě vítají. Já jsem pouze chtěl dát inspiraci pro to, abychom také uvažovali směrem, kde Česká pošta může mít dobré postavení, kde je ten potenciál, a společně ten potenciál hledali, abychom České poště dali prostor, jakým způsobem se na trhu lépe uplatnit i ekonomicky. A jsme absolutně pro to. A samozřejmě souhlasíme i s tím, a tady samozřejmě pana ministra chválím, opět se potvrzuje to, o co žádáme léta. Takže jsem rád, že se to tady vyjasní a že to bude skutečně transparentní a že se dozvíme kompletní údaje o hospodaření České pošty.